Vážené paní poslankyně a páni poslanci, dne 20. ledna předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 12 na základě návrhu vlády prodloužila stav legislativní nouze. Poslanecké sněmovny číslo 13 rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázala je: sněmovní tisk 127 výboru pro zdravotnictví a sněmovní tisk 128 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stanovila jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do dnešního dne do 13 hodin. A nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Je to sněmovní tisk 128, já zkrátím ten název, o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění covid-19 - ve zkráceném jednání. Tento sněmovní tisk grémium navrhlo zařadit pevně dnes, na úterý 25. ledna, jako první bod jednání a poté bychom pokračovali dalšími body schváleného pořadu schůze, to znamená body z bloku Zákony prvních čtení. Dnes na 18. hodinu bychom pevně zařadili volební body 60 a 61, což jsou: bod 60 je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a bod 61 návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.
Dle mého názoru tímto zákonem můžeme tuto situaci docela negativně ovlivnit. Já pevně věřím, že všichni rozumní si uvědomí, že je třeba to nějakým způsobem napravit, že to nelze vyřešit úplně jednoduše, a budou tento princip, tento zákon akceptovat. Myslím si, že by to bylo záhodno, a myslím si, že bychom tím ředitelům výrazně usnadnili život.
Takže já se moc přikloním k tomu, abychom to neschválili . A chtěla bych předem těm, kteří budou hlasovat pro, poděkovat.
Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já si tady nic nevymýšlím, prostě ty věci mi chodí na stůl. Čili jinými slovy řečeno, je třeba se připravit na to, co říkal pan náměstek Plaga, že se snažíme pomoci a ochránit naše ředitele a naše školy. Nic jiného nechci a ten zákon podpořím.
Další faktická poznámka, pan poslanec Stanislav Fridrich. Prosím, máte dvě minuty. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče.
Přeji všem dobrý den. Já bych se tady u tohoto návrhu zákona zastavil u některých věcí, které se mně nelíbí. Nad tím, co už tady bylo řečeno, a to, že ten zákon přichází pozdě. Tam si myslím, že chybí skutečně nějaká prováděcí vyhláška, která obvykle bývá s návrhem zákona spojena.
Nyní se táži, kdo se hlásíte s návrhy na úpravu pořadu schůze? Prosím, máte slovo.
Ještě jednou tedy opakuji: dnes jako druhý bod jednání Poslanecké sněmovny. Jako čtvrtý bod zítřejšího dopoledního jednání bod číslo 43, sněmovní tisk číslo 56, Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Byly předloženy ještě minulou vládou a vláda doporučuje tyto zákony projednat takto pevně a přednostně, protože zde často už transpoziční lhůta uplynula. Dále mi dovolte požádat na základě dohody předsedů poslaneckých klubů ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti o zařazení na čtvrtek v 11 hodin, opět napevno, tyto tři po sobě následující body:
Já jenom pro úplnost, pane předsedo, nejprve tedy zařadit na program a poté zařadit pevně?
Děkuji, tento návrh nebyl na grémiu schválen, takže ano. Prosím tisk 98 nejprve hlasovat o zařazení do programu schůze. Jedná se konkrétně o sněmovní tisk 91, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a dohoda, kterou se mění protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace, a tak dále.
To znamená, ty dva body budou hlasovány z grémia a já poté dám hlasovat o tom návrhu z výboru pro evropské záležitosti.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vláda Petra Fialy prosazuje pandemický zákon s neomezenou platností. Vláda navíc chce, aby jeho platnost byla neomezená, protože jeho platnost ke konci února končí.
To vše od pana ministra zaznělo, proto se k tomu nebudu blíže vyjadřovat a opravdu vás seznámím podrobně s tím, jak se tento návrh tisku projednával ve školském výboru. Protože v podrobné rozpravě nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, dovolte, abych vás seznámila se zněním usnesení, které přijal výbor. Děkuji vám za pozornost.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 65, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 137, proti nikdo. Jako první se hlásí do rozpravy paní poslankyně Jana Berkovcová.
Samozřejmě je druhá věc, která je důležitá, a to je ochrana těch ostatních. To je velmi specifické pro mutaci omikron. Proto je potřeba ty seniory cíleně trasovat, proto jsme na ně nasadili větší páku trasování. Proto je potřeba, aby se včas dostali k léčbě. To je to zásadní, co pro sebe můžete udělat, abychom vám včas mohli nasadit léčbu. Ta vlna by měla končit koncem února. Prosím o to všechny kolegy, které tady máme, prosím o to zdravotní výbor. Musí být velmi intenzivní a musí být velmi pragmatická, protože ta opatření bychom měli omezit. Mám nachystané od Národního institutu plán uvolňování těch opatření. Ten systém by bylo dobré spustit takovým způsobem, abychom se úplně neutrhli od toho, jak to budou dělat ostatní země. Znovu říkám, byl bych hloupý, kdybych říkal, že je to moje zásluha. Je to zásluha, domnívám se, i velmi dobrého fungování Národního institutu, který dává dobrá opatření, dobrá doporučení a my ta doporučení se snažíme realizovat v plném rozsahu. Ano, pomocí mimořádných opatření. Není to jednoduchá záležitost. Je potřeba se na ní dohodnout napříč politickým spektrem a je potřeba ji velmi, velmi pečlivě naplánovat tak, aby to fungovalo ku prospěchu občanů České republiky.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Milan Brázdil. Děkuji vám, pane poslanče. V současné době neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Je tomu tak? Jestliže tomu tak je a nikdo se nehlásí, končím obecnou rozpravu a chci se zeptat pana ministra, případně paní zpravodajky, na závěrečné slovo v tento moment. Prosím, pane ministře.
Hezký dobrý den ještě jednou. Nějak se nám ta rozprava protáhla. Víte, my se nenacházíme v lehké situaci a snažíme se udržovat nějaký balanc. Není dobře, aby se šířila epidemie, ale není dobře ani, aby děti nechodily do školy. Návrh zákona dává velkou důvěru ředitelům a já jsem velmi vděčný, že se napříč politickým spektrem shodneme na tom, že je to potřeba. Zazněly tady různé nápady, že to za ně budou dělat zástupci. Já se omlouvám, necítím se být jako ministr školství dostatečně fundován na to, abych stanovoval tu hranici. To je skutečně věcí politické diskuse a mého kolegy, ministra práce a sociálních věcí. Velmi se mi líbí - zaznělo tady několikrát - že bychom mohli tento nápad na větší pravomoci ředitelům vtělit do zákona, řekněme v obecnější podobě i pro různé jiné situace, které ve školách mohou nastat.
Určitě se shoduji s mým předřečníkem, že zapojení českého průmyslu je velice důležité. Pak ale potom nevím, proč se uzavíralo memorandum o spolupráci se státním podnikem VOP, který bohužel není v černých číslech, ale je v číslech červených.
Děkuji, paní ministryně. Nyní s přednostním právem pan ministr Stanjura, připraví se s přednostním právem pan místopředseda Skopeček.
Děkuji za slovo. Pár slov k té debatě, která probíhá v posledních minutách. Reakce byla na to vystoupení: jak to, že tam ty peníze nejsou? No ptejte se úplně někoho jiného. Za osm let jste to nebyli schopni udělat, a kritizujete Janu Černochovou, že to nezvládla za osm týdnů. To je pokrytectví, nic jiného. Tak si řekněme, pane poslanče Bělico, prostřednictvím paní předsedající, vy jste přece primátor, pokud se nepletu, měl jste nějakou zakázku, kde jste vyloučil nabídky a nechal si uchazeče? Za vaší éry v komunální politice? Měl jste nějakou takovou zakázku? Slyšel jste někdy o takovém postupu? Já jsem o tak pitomém postupu ještě nikdy neslyšel. S kým ji máme podepsat, když nemá v této chvíli Česká republika jedinou nabídku po osmi letech? Po těch všech usneseních, komisích, já nevím co všechno. Nemáme vůbec nic! Ptejte se pana poslance Metnara, až tady zase jednou bude. Ptejte se ho, proč to není možné. Jana Černochová jasně citovala usnesení vlády. Vy furt máte z něčeho obavu. Dneska jsem slyšel asi tak tisíckrát, že máte obavu. Kde jste těch osm let byli? Proč jste neměli obavu? Za pana ministra Stropnického? Pamatujete si, co řekla paní ministryně Šlechtová, když nastoupila po něm? Řekla, že tam jsou zakázky, které nikdy nepodepíše, že nechce skončit v kriminále a že má skříň plnou kostlivců. Jenom to rozšířil. A vy máte subjektivní obavy.
Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se přihlásila paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo.
Ptám se z pohledu rozpočtových pravidel, nepletu se do armády. Ta zakázka bude zrušena? Rozumím všemu, já nezkouším. Pokud bude vypsána, tak podle rozpočtových pravidel musí mít krytí i v následujících letech. Žádný úředník to nepodepíše, nikdo se nenechá zavřít. Jinak pan poslanec Metnar je v karanténě, jen pro vaši informaci, abyste věděl. On se nefláká nikde doma. To byl můj věčný spor s Ministerstvem obrany.
Nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Jana Černochová. Prosím, vaše dvě minuty.
Paní bývalá ministryně, prostřednictvím paní místopředsedkyně, vy jste mě nepochopila. Zakázka díky panu Metnarovi nebyla zrušena. Ta zakázka furt v těch systémech je. Byly zrušeny pouze nabídky uchazečů. Nebyli vyřazeni z výběrového řízení uchazeči. Takže my musíme teď najít nějaký způsob, jak to vyřešit z hlediska transparentnosti té veřejné soutěže, která tady probíhala v souladu s nějakým zákonem o veřejných zakázkách, a v tuhle chvíli víme, že tím, že nemáme nabídky a ta cena, která byla odvozena vlastně od nějakého předpokladu, je stará - víte ze kdy? Místo toho, abych se mohla věnovat jiným věcem v resortu, které také vyžadují čas a rychlost, tak trávím čas tím, že řeším zakázku po svém předchůdci, která skutečně od samého začátku i podle slov předsedy vašeho hnutí byla pokažená.
Já se chci vyjádřit k některým aspektům toho rozpočtu, pak se možná zastavit u toho, co říkal tady pan prezident Zeman. Já jsem přesvědčen, že to, co tady dneska máme, je maximum možného, že v tak krátké době prostě nešlo udělat úspory vyšší. Také říkám, že díky tomu to je pouze rozcvička na ty rozpočty v příštích letech.
Vážené dámy a pánové, pokud jde o příjmy, zmínil bych ještě další zásadní věc a to je odliv peněz do zahraničí. Je to ta soukromá pojišťovna, která má s Kooperativou monopolní zisk ze státem nařízeného úrazového pojištění zaměstnavatelů. Proč tohle pojištění nevybírá stát, je záhadou, kterou zcela záhadně nikdo nechce řešit. A tak nám holt miliardy odtékají, a místo aby si je stát vzal tam, kde na to má nepopiratelné právo, nechá ty miliardy vláda zahraniční bance a místo toho okrade vlastní zdravotní pojišťovny a občany. To je otřesná logika, co tady předvádí nejen předešlá Babišova, ale i současná nová Fialova vláda. Tady jasně vidíme, že vláda nehájí zájmy našich občanů, ale zájmy zahraničních korporací. Podle aktuální statistiky České národní banky vyplácejí vysoké částky svým zahraničním vlastníkům hlavně podniky z oboru finančních služeb, které navzdory výše zmíněnému zákazu poslaly do zahraničí 38,8 miliardy korun. A nejde tu jen o dividendy, které jsou podle nejen mého soudu dokonce jen vrcholek ledovce. Nadnárodní firmy si vytvářejí fiktivní náklady, což evidentně nikdo nekontroluje, a platbami do zahraničí snižují svůj daňový základ u nás. Díky tomu máme nižší platy než na Západě ne proto, že bychom pracovali méně nebo neefektivně, ne. Je to proto, že z naší práce mají vyšší životní úroveň v Německu, Rakousku a jinde. Kdo z vás si dal práci a prokonzultoval mezi čtyřma očima tyto informace například s pracovníky auditorských firem nebo s bývalými vysoce postavenými pracovníky mezinárodních auditorských firem působících v České republice, tak se tuto informaci dozvíte, a má logiku. Ale u nás se toto až tak nekontroluje a v podstatě nám tady odtékají opravdu obrovské miliardy. Českému občanovi, když dluží pár korun, tak mu přijde u DPH dopis a i za pár korun mu přichází penále. To už ten dopis je možná dražší. Účetní operace, které mají za cíl pochopitelně vyvádět, respektive krátit daně v České republice. Vážené dámy a pánové, z výše uvedeného plyne... Takže pokud se mě zeptáte, kde brát a nekrást, odpověď je jasná. Není třeba brát, stačí nenechat se okrádat. To by ale vláda musela opravdu chtít pracovat pro Českou republiku a pro naše občany, nikoliv pro zahraniční zájmy. A pro sebe. Vážené dámy a pánové, z výše uvedeného plyne, že SPD pro špatně sestavený rozpočet vlády Petra Fialy hlasovat opravdu nemůže a nebude.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Poslední období slýcháme, nakonec zaznělo to od představitelů této vlády i dnes, že veřejné finance jsou ve špatném stavu, že jsou v rozvalu, v rozkladu. Nejsou v rozvalu a nejsou v rozkladu, jak pořád tady slýcháme. To není jenom tak, že jeden řekne jsou a druhý řekne nejsou, mám na to čísla.
Ano, děkuji, pane předsedo. Nikoho neeviduji, rozpravu tedy končím a znovu předávám slovo předsedovi volební komise.
Budou to dvě hlasování. První, prosím, pane předsedající, abyste nechal aklamací hlasovat o navržených rezignacích poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny, tak jak jsem je představil podle usnesení číslo 40 volební komise.
Zahajuji hlasování o rezignacích, které načetl pan předseda volební komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Aby stiskl tlačítko a zvedl ruku.
Děkuji. Bude to už čtvrtá volba. Nová nominace nebo návrh lhůty na nominaci byl vyhlášen do úterý 15. února, kdy volební komise projednala předložené návrhy. Obdržela návrhy dva, a to návrh na pana poslance Karla Havlíčka za hnutí ANO a návrh na pana poslance Tomio Okamuru za hnutí SPD. Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy k tomuto bodu. Omlouvám se, paní předsedající, a nyní poprosím o přerušení tohoto bodu k provedení dalších volebních bodů. Teď ty další body 83, 84, 85 a 86 jsou ještě aklamací. Takže prosím, abychom se ještě věnovali těmto bodům. Členové se volí podle principu poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně. Tady jsme se dostali v čase trošičku na té časové ose do posunu, protože volební komise původně přijala to usnesení, a tedy návrh Sněmovny na odvolání už 11. ledna, ale z důvodů, které jsou vám všem známé, jsme se poté posouvali v čase a už skončilo to funkční období téměř všem členům. V tuto chvíli tam zůstává pouze jeden člen, a to je pan Pavel Východský.
Dám o tomto předneseném návrhu hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přednesený návrh? V hlasování číslo 94 bylo přihlášeno 183 poslankyň a poslanců a z nich pro bylo 174, proti žádný, návrh byl přijat.
Prosím o ukončení tohoto bodu a otevření dalšího volebního bodu. Je to Odvolání člena dozorčí rady VZP.
Ano, otevírám bod číslo Opět prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka o uvedení.
Tady je postup naprosto identický včetně všech lhůt a dat, takže vás nebudu zatěžovat jeho opakováním.
Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Nyní otevírám bod číslo Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Nyní tedy tu část Správní rady VZP, kterou nominuje a volí Sněmovna, naplníme. Stručně zrekapituluji, že volební komise 11. ledna přijala vaše návrhy právě podle poměrného zastoupení politických stran tady ve Sněmovně.
Již státní rozpočet připravený minulou Babišovou vládou byl z našeho pohledu špatný. Předpokladem tohoto kroku musí být mimo jiné racionalizace státních agend a z nich odvíjející se nová systemizace pracovních míst, to znamená, skutečně zásadní debyrokratizace stávajícího systému. Tady mluvím i ve prospěch samotných úředníků, kteří jsou utápěni stále se měnícími a komplikovanými předpisy, nařízeními a vyhláškami. V praxi stačí málo - oslovit profesní svazy a zaměstnavatele a spolu s nimi začít pracovat na legislativních a dalších změnách pravidel. Proč o tom mluvím v souvislosti s rozpočtem? Stačí vymyslet pár vhodných metodik. Do některé něco započítáte, do jiné nikoli. Uděláte v tom guláš a pak použijete tu metodiku, která se nejvíc hodí. Takhle ekonom Vladimír Pikora podle mě naprosto trefně komentoval změny v českých státních rozpočtech. V případě guláše, který nám ze staré omáčky namíchala vládní pětikoalice, je nejkřiklavějším případem ukázky, jak deklarativně snižují schodek státního rozpočtu.